Ptají se na to. Když hovoříme o zaměstnancích, tak jenom musím konstatovat, že všichni jeho číšníci a ostatní kuchaři tam stojí také a všichni tam kouří.
Já jsem si tu zprávu přečetl. Má to asi 13 stran, týká se to České republiky. Ano, jsou to hrozná čísla, pane ministře. Plně s vámi souhlasím, ale ta čísla mají sestupnou tendenci. Tento parlament v předešlých etapách přijal mnoho zákonů regulujících nešvary, regulujících kouření. Souhlasím s těmito regulacemi, protože je třeba dávat do společnosti tento regulativní signál. Ten signál taky znamenal zákaz reklam, znamenal označování cigaret, že jsou zdraví škodlivé, znamenal vyčlenění kuřáků do speciálních prostor, zákaz kouření na refýžích, zákaz kouření v dopravních prostředcích. Ptám se - fungují tyto zákony? Fungují tyto represe? Výsledek je, že česká společnost přestává kouřit. Já to vítám, já tomu tleskám. Teď se obracím k těm militantním. A snažíte se to zákonem nakázat: přestaňte kouřit. Tady poprvé použiji to, čím budu teď delší dobu končit. Nesnažte se mě zákonem léčit! To považuji za nejhorší, co by zákonodárce mohl udělat, kdyby se snažil lidi zákonem léčit. Teď nebudu hovořit o jiných nemocech, tady to zaznělo, energetické nápoje plné cukru, tuky a podobné záležitosti. Je to škodlivé. Všichni to víme. To je to, co bych si nikdy nepřál, aby mi někdo zakazoval, jak se mám uzdravit, jak se mám léčit. Netýká se jenom kouření. Možná by se objevily ve výborech při projednávání návrhy na plošné zákazy nebo úplné zákazy tabáku a další věci. Bydlím v Ostravě. To je další problém. To mě trošku zarazilo. Snažíme se tyto lidi léčit zákonem? Snažíme se zakazovat jejich oblíbené neřesti? Nepotřebuji tam obsluhu. Já nenutím obsluhu, aby tam chodila. A nepotřebuji k tomu obsluhu. To tam klidně mohlo být a asi by nebyl problém. Toto by mi vůbec nevadilo. A předpokládám, že vládní poslanci budou ctít vládní návrh, a proto považuji toto za chybnou předlohu, která tady byla představena, protože je příliš militantní, příliš účelově napsaná a ta účelovost čiší z těch slov týkajících se kuřáků. Ano, mnoho věcí mě tady rozčiluje.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Vítám novelu zákona o podpoře sportu, jakkoliv jsme očekávali, že se bude jednat o nový zákon. Paní ministryně ve svém úvodním slovu zmínila, že tato novela si klade za cíl zlepšit strategické řízení. Myslím si, že pro strategické řízení z hlediska sportu by to byl zásadní krok, který by lépe nasvítil priority a z toho potom plynoucí i další návaznosti, například financování. A teď mi dovolte několik poznámek k samotné novele. Takto detailní popis je pro textaci zákona podle mého soudu nerelevantní. Rejstřík bude pro svoji funkčnost potřebovat data z informačních systémů, které provozují jednotlivé sportovní svazy, spolky. Čili je třeba vyjasnit, kdy a koho se bude týkat, koho bude možno do rejstříku zapsat, protože zákon hovoří jen o sportovci a trenérovi, ale v metodice pro dotace 2016 jsou vymezeni jako sportovci v soutěžích aktivní sportovci, sportovci ve volnočasové oblasti s měsíční pravidelnou pohybovou činností, trenéři, rozhodčí, organizační pracovníci, funkcionáři a ostatní. Jak se bude případně sledovat pravidelná měsíční činnost? Další zásadní otázkou, kterou přináší tato novela, je oblast zastřešující sportovní organizace a to je Národní rada pro sport. Podle jakého klíče by v předloženém návrhu měli být vybráni zástupci do Národní rady pro sport? Podle návrhu bude funkce v radě čestná a za hodiny práce a nezávislé posuzování žádostí jednotlivých svazů o dotaci by nedostali zaplaceno. Dostávám se k oblasti financování sportu ze státního rozpočtu. Zákon by podle mého soudu měl ukládat, aby financování jednotlivých sportů zohledňovalo náklady na provozování daného sportu a jeho společenskou prospěšnost. Toto je téma, které jsme na půdě školského výboru už několikrát zmínili. Budeme podporovat stejným způsobem motoristický sport a atletiku? Měl by také zákon definovat ve věci podpory významných sportovních akcí, jakou budou mít roli olympijské hry, a zajistit, aby všechny sporty měly rovné podmínky. V tematice složitosti a finanční náročnosti bude náročné také kvalifikovat sportovce na olympijské hry a jako klíčovým a zákonem zanedbaným parametrem se jeví velikost daného sportu ve světě. Mám na mysli Ministerstvo zdravotnictví, které vydává podmínky pro podporu preventivní posudkové zdravotní péče v oblasti sportu, a řada sportovních asociací v tom vidí velký problém pro fungování všech sportovních svazů. Doporučovala bych, abychom určili zákonem procento celkové částky, které bude využíváno na rovný poměr testovaných sportovců, a to prosím všech kategorií, tedy od nejmladších žáků. Předpokládám, že se budeme podrobněji věnovat této novele na školském výboru. Chci říci, že ambice, aby financování sportu bylo transparentní, tato novela nemůže naplnit.
Děkuji paní poslankyni Putnové.
Děkuji za slovo. Tím trošku končí ty dobré zprávy. Ale nejdříve několik konkrétních dotazů. Já tomu rozumím. Znamená to, že automaticky budou podle tohoto zákona vyloučeny z podpory profesionální kluby? A obchodní společnost je samozřejmě založena za účelem zisku.
Tito lidé nejsou schopni, aby se o ně starala jejich rodina, protože je to příliš zatěžující.
Děkuji panu poslanci Kostřicovi. Další faktická poznámka pana poslance Davida Kasala. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Já bych navázal na některé své kolegyně, které tady poukazovaly nejenom na kouření, ale i na ostatní látky. Dovolte, abych vám řekl pár čísel z jednoho malého okresního špitálu, která jsou za zhruba čtyři roky.
Děkuji panu poslanci Kasalovi. Další faktická poznámka pana poslance Janulíka.
Kolegyně, kolegové, mně to nedá. A mě tak napadá, co uvidíme, až se bude projednávat zákon o regulaci prostituce.
Děkuji panu poslanci Janulíkovi i za dodržení času k faktické poznámce. Lékaře vystřídá paní poslankyně Lorencová a připraví se pan poslanec Koskuba, také k faktické poznámce.
Protože alkohol je návyková látka? Ale umím si představit péči majitele restaurace, který oddělí od sebe prostor pro kuřáky a prostor pro nekuřáky, a to ještě bude v nevýhodě oproti těm, kteří budou mít restaurace pouze nekuřácké. Protože i těch, víme dobře, těch nekuřáckých restaurací přibývá. O tom to není.
Dámy a pánové, už jsem k tomuto návrhu zákona vystupoval několikrát a jistě mě nikdo jako doktora nebudete podezřívat z toho, že bych zde popřel fakta o škodlivosti kouření. Nicméně my zde ve vší úctě k panu ministrovi skutečně neřešíme důsledky požívání, krom jiného, tabákových výrobků. My zde pouze někoho omezujeme. Ano, kolega Kasal tady hovořil o tom, jak dopadají naše děti, a též jako lékař o tom něco vím. Ale pak, vážení, budeme muset jít ještě dál. Zakažme zahrádky, aby děti neviděly, že lidi venku chlastají. Kam, lidi, až zajdeme? Budeme zde projednávat zákon, kde budeme kontrolovat kotle. Myšlenka jistě ctihodná. No tak pojďme, odložme tento zákon a zamysleme se, jestli když půjdou kontrolovat kotel na pevná paliva, rovněž nezkontrolují, jestli rodiče před dětmi nepijí a nekouří. V rodině! Děkuji.
Děkuji panu poslanci Koskubovi. Nyní s přednostním právem pan zpravodaj.
Budu také velice stručný. Že nabídka není regulována, to není pravda. Někdo tady říkal z kolegů, je regulována, třeba omezuje se počet prodejních automatů. To v tom zákoně je. Musíme chránit občany, musíme chránit děti, musíme ochránit těch 20 tisíc zaměstnanců, kteří pracují v pohostinství a pracují v kuřáckém prostředí a oni nekouří. Jak oni k tomu přijdou? Mají si hledat jiné zaměstnání? Není jiné zaměstnání.
Prosím, máte slovo.
Já se jenom vrátím do roku 2010, kdy jsme vyjednávali zdravotní program pro koaliční dohodu. A já jako politický absolutní nováček jsem říkal: Pánové, tomu já nerozumím. Jste z jedné strany a nejste schopni se dohodnout a chcete to mít v koaliční dohodě? A ten jeden z nich říká: No když nás sponzoruje jedna firma, tak se nám nedivte. Vážení, nechme stranou všechny tyto věci, které jsou takzvaně útokem na svobodu, útokem proti svobodnému podnikání, a začněme se chovat racionálně. Moc bych vás o to prosil a děkuji, že jste mě vyslechli.
Děkuji panu poslanci Jiřímu Štětinovi. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Nyní bych ještě konstatoval omluvu. Pan ministr zemědělství přišel, zase chce odejít, od 18.30 se omlouvá z resortních důvodů. A pokud se nikdo nehlásí do rozpravy, rozpravu končím a ptám se na závěrečná slova pana ministra a potom pana zpravodaje.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych se vyjádřil k proběhlé rozpravě k vládnímu návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Úvodem chci zdůraznit, že nejsem militantní nekuřák. Nicméně v prvé řadě bych rád zdůraznil, že úkolem ministra zdravotnictví je zejména chránit zdraví obyvatel, a v tomto ohledu navrhuji maximální kompromis, který bylo možné v dané situaci vyjednat. V rámci meziresortního připomínkového řízení byl návrh zákona zaslán k posouzení téměř stovce připomínkových míst. Připomínky byly často protichůdné a jejich vypořádání bylo velmi náročné. Rovněž v Legislativní radě vlády a jejích komisích materiál doznal změn především v oblasti definic, které pak kritizoval zde v rozpravě pan poslanec Benda. Opakuji, že materiál je dle mého názoru kompromisem, tak aby obsahoval dostatečná opatření v oblasti ochrany zdraví obyvatelstva, reagoval na mezinárodní závazky České republiky v této oblasti a současně byl co nejmenší zátěží pro povinné osoby. Zazněla tady jak podpora návrhu zákona, tak i řada připomínek, což ale přesně vystihuje, jak je tato problematika napříč společností rozdílně vnímána. Pokud jde o úplný zákaz kouření v restauracích a jiných zařízeních, padaly tady návrh na zmírnění v podobě zavedení stavebně oddělených místností nebo zmírnění ve smyslu výjimky ze zákazu kouření pro venkovské hospody. K tomu bych rád znovu zopakoval - hlavním motivem pro předložení návrhu je ochrana zdraví nejen hostů, ale i zaměstnanců těchto zařízení. Řada zahraničních studií dokonce potvrdila pozitivní nebo nulový ekonomický dopad zákazu kouření na pohostinský sektor v zemích, kde byl zaveden. Pokud se jedná o zmírnění návrhu úplného zákazu kouření v případě vesnických hospod, znovu musím zdůraznit, že tento návrh mi přijde nelogický. Navíc by bylo dost nezodpovědné rozlišovat mezi přístupem k ochraně zdraví personálu na vesnicích a ve městech. Všichni zaměstnanci mají právo dýchat čistý vzduch. Dále se chci vyjádřit k návrhům týkajícím se zmírnění regulace pro elektronické cigarety. Proto jsem připraven i v rámci projednávání ve výboru hovořit o zmírnění této regulace. Návrh na zřízení tohoto fondu byl do návrhu zákona zapracován na základě požadavků národního protidrogového koordinátora. Nicméně návrh Ministerstva zdravotnictví předložený vládě toto opatření nezahrnoval. Po projednávání návrhu zákona v Legislativní radě vlády bylo na základě jeho požadavků toto ustanovení z návrhu zákona vypuštěno, neboť zřízení nového státního fondu bylo shledáno jako nesystémové. Protidrogová politika by měla být zajišťována ústředními orgány státní správy z finančních prostředků státního rozpočtu, kdy účelovost těchto prostředků na realizaci protidrogové politiky je zajištěna závazným ukazatelem v rámci příslušné kapitoly státního rozpočtu. Chci zdůraznit, že jsem připraven i v rámci diskusí ve výborech zabývat se jednotlivými pozměňovacími návrhy, diskutovat, jestli skutečně všechna opatření jsou nastavena zcela přesně a zcela adekvátně.
Budu velice stručný, protože si myslím, že všechno již bylo řečeno.
Protože jde o sloučenou rozpravu, tak závěrečné slovo k tisku 97 ještě bude mít pan poslanec Radek Vondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, nebudu zdržovat. Všechno, co mělo zaznít, zaznělo. Pan ministr jej dneska označil v nějakém rozhovoru za podmnožinu svého návrhu, jestli jsem dobře poslouchal. Na nic si ten návrh nehraje, je, řekněme, velice strohý a svým způsobem účinný. Teoreticky by mohl být určitou alternativou nebo variantou k tomu ministerskému. Je dobře, že byl debatován ve sloučené rozpravě.
Dovolím si zdvořile požádat v závěru svého slova o podporu daného vládního návrhu.
Děkuji paní ministryni.
Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Děkuji.
Podmínkou pro získání licence například ve fotbalu je, že to je akciová společnost. To není žádná veřejně prospěšná společnost, jestli si rozumíme. Ale porušují ho všichni. Takže aplikace tohoto pravidla v rámci Evropy nemá žádný smysl. A sami víte, zejména v krajských městech, jak velká je každoroční podpora. Takže já bych do toho Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vůbec nepouštěl. A občas můžeme mluvit i o nepříjemných věcech, o těch, o kterých se mlčí. To je nám všem jasné. Tam je to poměrně jednoduché. Když už mluvíme o problémech sportu obecně, tak je to jeden ze sportů, který snižuje náklady, protože náklady práce jsou mimořádně vysoké. My donutíme obce, aby si vypracovaly plán podpory sportu. Nebudeme. Já tomu rozumím. Nemáme jak. Máme to v zákonu o podpoře sportu.
To byl pan předseda Stanjura. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor stejně jako pan zpravodaj navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu. Zeptám se, zda je zde jiný návrh. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat. Žádné další návrhy na přikázání výboru organizační výbor nepodal. Zeptám se, zda je zde návrh na přikázání jinému výboru. Ptám se, kdo je pro. Budeme pokračovat bodem
Stejně tak o Národní radě pro sport již bylo řečeno leccos. Nepřehlédnutelná je v novele také teze o tom, že kraje a obce mají nově zpracovávat plán rozvoje sportu a kraji a obcích a zajišťovat jeho provádění. Upozornil bych na to, že v připomínkovém řízení byla shoda na tom, že tento plán rozvoje sportu se bude týkat pouze obcí s rozšířenou působností, což my doporučujeme, ovšem nestalo se tak možná díky tomu, že byl tento materiál z vlády nejdříve stažen a poté již nebyl znovu připomínkován. Na závěr bych chtěl v každém případě paní ministryni uklidnit, klub KDU-ČSL tuto novelu podpoří. Děkuji za pozornost.
A nyní má slovo pan poslanec Andrle, který je zatím posledním přihlášeným do rozpravy.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jsem proto rád, že je zde přítomen ministr zdravotnictví. Tak je to gymnastika. Za tímto úspěchem je samozřejmě vidět veliká práce především dobrovolných pracovníků v tělovýchově, kantorů a rodičů. Sport u mládeže má mimořádný výchovný, vzdělávací a především preventivně zdravotní účinek. To už jsme tady slyšeli. Rovněž Ministerstvo zdravotnictví musí díky této změně zákona zohlednit zdravotní prospěšnost sportu a podílet se na jeho financování v rámci prevence chorob a úrazů. Domnívám se, že by tato problematika mohla být řešena i pozměňovacím návrhem k tomuto zákonu. Tím obce a města splní povinnost poskytnout sportoviště občanům, především pak mládeži. Já se dále nebudu zmiňovat o rejstříku a podobných věcech.
To byl pan poslanec Andrle. Pokud ne, tak obecnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova.
Především bych chtěla říci, že novela zákona o podpoře sportu je první legislativní krok v této oblasti po dlouhých letech. Nerezignovali jsme na zákon o sportu a chtěli bychom najít shodu o jeho věcném zadání ještě do konce funkčního období.
Pan ministr si přeje využít přednostního práva, tak mu přednostní právo udělím.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem vás dnes přišel požádat, abyste spolu se mnou zastavili likvidaci jednoho okresního města ročně. Města jako třeba Svitavy, Pelhřimov, Benešov nebo Jičín mají jen o trochu méně obyvatel než 18 tisíc lidí, kteří každý rok zemřou na nemoci spojené s kouřením. Největším zabijákem kuřáků není přitom rakovina plic, to je rozšířený omyl, ale nemoci srdce a cév, například infarkt myokardu nebo mozková mrtvice.